Prosím.
No právě že dneska to tak není. Dneska i členové posádky, pokud mají v sobě alkohol, páchají přestupek.
Děkuji. Pan ministr Ťok s faktickou poznámkou.
Tím uspokojíme obě skupiny. To by byl můj návrh.
Zaznamenal jsem váš návrh, abychom zopakovali druhé čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Nemůžu o tom dát hlasovat bezprostředně, ale dám o tom hlasovat po ukončení rozpravy. Je to v souladu s jednacím řádem, tento postup.
Nejenom pro záplatování, vytrhávání z kontextu, řešení zrovna teď nějaké situace, ale to, aby to vydrželo minimálně pět, nedej bože, kdyby to mohlo vydržet deset let, no to by bylo skvělé. Opravdu souhlasím s vámi všemi.
Pokud diskutujete něco jiného, než je tento návrh, prosím v předsálí. Nyní faktická poznámka pana poslance Víta Rakušana.
Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem skutečně neměl pocit, a to myslím vážně, že se v rámci této diskuse jakýmkoli způsobem útočilo na kraje v České republice. A jednu krátkou poznámku prostřednictvím pana předsedajícího na svého předřečníka pana kolegu Bláhu. Je hezké, že vládní poslanec říká, že stále někoho vyzývá k tomu, aby se něco dělo, a ono se to neděje. No je to o to komičtější, že hnutí ANO už pět let vládne. Tak holt asi musíte mít v rámci svého hnutí silnější a větší slovo, pane kolego.
Já jsem řekl, že by nebylo vhodno, aby se útočilo na kraje.
To není o tom, jestli to vytvoří hnutí ANO. Jak jsem říkal, je potřeba si sednout rok nebo dva a mluvit a mluvit a říkat ano, tohle ovlivňuje toto, tamto ovlivňuje toto. Ty máš na to názor tento, já mám názor na to tento. Pojďme si ho upravit. Navzájem se ovlivníme, posuneme a věřím tomu, že jsme schopni vytvořit něco, co bude mít smysl. Vaše návrhy, a většiny z vás, mají smysl. Je potřeba se na tom shodnout, domluvit, odsouhlasit a nějakým způsobem opravdu připravit to nejlepší, co v dnešní době jsme schopni.
Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.
Pan poslanec Bláha má samozřejmě pravdu a mluví naléhavě, ale pláče na špatném hrobě. Pochopitelně že na velkých rekodifikacích potom musíme společně dlouho diskutovat. Ale nejdřív ten kodex musí někdo předložit, aby bylo nad čím diskutovat. Slibovali jste reformu veřejného zdravotního pojištění, což je problém, který jde s penzijní reformou ruku v ruce. Není po tom vidu, slechu. Slyšíme jenom, že pan ministr zdravotnictví chce jednorázově zvýšit platbu za státní pojištěnce, ale to nemá s reformou nic společného. Slibovali jste velkou rekodifikaci daní. Není po nich vidu, slechu. To jste dokázali zrušit strašně rychle, ale že byste něco předložili, abychom o tom mohli společně všichni rok až dva diskutovat, jak si přeje pan poslanec Bláha? To jste totálně neschopní.
Není to ani o ministerstvu. Na nás poslancích. Je o tom opravdu mluvit a pojďme se na to sejít. Pojďme do toho, pojďme se sejít.
Ale přece hnutí ANO tady dělá přesný opak celou dobu. A to ze dvou pohledů.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím.
Nyní se dostáváme ke třem návrhům pana poslance Michálka týkajícím se spisové služby.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování.
Bude následovat hlasování o písmenu I, což je návrh pana poslance Leo Luzara, novela energetického zákona a zvláštní režim rodných čísel.
Zahajuji hlasování.
Následuje hlasování o písmenu J, návrh poslance Radka Kotena, novela zákona o elektronických komunikacích.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování.
Děkuji za pozornost.
A nechám hlasovat o návrhu zákona jako celku. Návrh byl přijat.
I tyto osoby potřebují některé pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Velkým problémem těchto osob a jejich rodin je jejich doprava v prostředcích hromadné dopravy či soukromým vozidlem. Mnohé z těchto osob potřebují pro bezpečnou dopravu svou i okolních osob zádržný systém, nebo jejich stav vyžaduje jiné kompenzační pomůcky. Takto zdravotně postižený se pak stává uvázaným ve svém domácím prostředí se všemi zdravotními a sociálními dopady. Je potřeba říci, že počet žadatelů o tyto pomůcky je omezený. Nejde tedy o nějaké závratné počty. Je tedy na nás, zda dokážeme i těmto osobám pomoci zlepšit jejich kvalitu života a alespoň částečně se začlenit zpět do společnosti. Vláda zaujala k našemu návrhu neutrální stanovisko, přičemž z jejího stanoviska je patrné, že problém, který novela řeší, vláda vnímá a považuje jej za hodný řešení. Zejména se to týká nutnosti upřesnit zdravotní i další podmínky nároku na příspěvek na kompenzační pomůcky u nově navržených diagnóz, které navrhujeme zařadit do působnosti zákona. Toto však považuji za řešitelný problém a oceňuji v tomto postup Ministerstva práce a sociálních věcí, které již v mezidobí mezi jednáním vlády a projednání v prvním čtení svolalo kulatý stůl za účasti zástupců předkladatelů, odborných sekcí MPSV a odborných lékařských společností. Byli zde přítomni i zástupci Úřadu práce a lékařské posudkové služby. Cílem je připravit do výborů či do druhého čtení pozměňovací návrh, který sporné body upřesní. Nepůjde ale o zásadní zásah do koncepce této novely, pouze o její upřesnění, aby kritéria pro zařazení konkrétního žadatele byla co nejvíce objektivní a usnadnila i práci lékařské posudkové službě. Milé kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že jsme schopni v průběhu legislativního procesu odstranit některé dílčí nedostatky této předlohy, a pevně věřím v naši spolupráci napříč Poslaneckou sněmovnu. Děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o postoupení tohoto návrhu k projednání ve výborech.
Děkuji panu poslanci Kaňkovskému jako zástupci navrhovatelů. Zpravodajkou pro prvé čtení byla určena paní poslankyně Vrecionová, která je ale omluvena ze zdravotních důvodů. Budeme muset stanovit nového zpravodaje. Je zde návrh na to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Jan Bauer. To je ale věc, kterou musíme odsouhlasit hlasováním Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování. Prosím pana poslance Bauera, aby se ujal funkce zpravodaje, a tím mu dávám i slovo.
Jedná se o skupinu poslanců vedenou Vítem Kaňkovským, Radkou Maxovou, Janem Bartoškem a dalšími, to je první důležitá informace. Jedná se konkrétně o těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pak o těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Taktéž platí, že druhou oblastí navrhované úpravy je navýšení úhrady u některých nákladnějších zvláštních pomůcek. Předkládaný návrh směřuje na zvláštní pomůcky, jako jsou například svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, a je i z hlediska zvýšení dostupnosti těchto pomůcek velmi potřebný. Také bych vás chtěl informovat, že vláda na své schůzi dne 10. října 2018 tento poslanecký návrh projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko. To si myslím, že je asi vše v rámci mé zpravodajské zprávy. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo.
Děkuji za slovo.
Jenom k tomu, kdo se má komu omlouvat. Pokřikem zloděj křičí: Chyťte zloděje! A kdo se má komu omlouvat.
Jak můžete, dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, paní poslankyně, toto všechno tady tvrdit v kontextu toho, co se tady ta minulá desetiletí dělo? Kde jsme se ocitli v tom roce 1990, dámy a pánové? Vy se hlásíte k odkazu strany, která způsobila dlouhá desetiletí úpadku naší země. Úpadku ekonomického, úpadku školního vzdělávacího systému, úpadku zdravotnictví, úpadku morálky. Proč vy teď mluvíte o tom, co se dělo v devadesátých letech? Komunistický totalitní režim je zodpovědný za to, jak nejenom naše země fyzicky upadla, ale také za ty tisíce, desítky tisíc, stovky tisíc zničených osudů lidí, kteří mohli navázat na tradici první republiky.
K panu poslanci Žáčkovi jenom krátce. Česká republika má skoro nejvíc vězňů v celé Evropské unii na počet obyvatel. A k panu poslanci Klausovi mladšímu. A myslím, že pan kolega vám to teď řekl, že ani jeho rodiče nikoho nezabili, protože se tady podíleli na výstavbě socialismu, který vy tak odsuzujete, ale mnoho lidí na něj vzpomíná jako na velmi dobré období jejich života.
Tak, děkuji.
Já chci zareagovat na novou kolegyni paní poslankyni Pěnčíkovou vaším prostřednictvím. No, nečekal jsem, že v roce 2018 na půdě Parlamentu České republiky uslyším srovnání lidí, kteří mají ekonomické problémy, což je nám samozřejmě líto, srovnání s těmi oběťmi, které zaplatily za svůj majetek, za to, že patří do jiné třídy, za svůj jiný názor životem. To jsem si myslel, že se nedočkám. A já vím, že my vás nepřesvědčíme. Vy to máte v krvi, takovéto názory. Jste opravdu spokojeni, že na podobných názorech stojí důvěra vaší vlády?
Děkuji. A nyní pan poslanec Žáček a připraví se pan poslanec Bartošek.
Já bych nejdříve reagoval na přeplněnost našich věznic. A protože z toho vyplývá, že nemají ona ani její kolegové špetku slušnosti, tak se omlouvám všem politickým vězňům, jejich rodinám a dalším obětem za její slova.
Jenom krátký příspěvek do této diskuse. Je potřeba si uvědomit, že největší zlo a škody napáchali komunisti na morálce a hrdosti tohoto národa. Ekonomické aspekty jsou samozřejmě také důležité. Ale je potřeba si uvědomit, že to největší zlo, které vznikalo, byla StB, její praktiky, fízlování vlastních lidí, donášení na rodiny. Stejně tak jako nátlak, vyhrožování, nucení k emigraci, zakazování studovat, psaní kádrových profilů, štvaní proti lidem, vědomé rozdělování společnosti a ukazování, s kým se nemáte bavit. Brutální nástroje zabíjení, uranových dolů byly nahrazeny mnohem sofistikovanějšími metodami.
Nyní pan poslanec Kováčik, následně pan poslanec Skopeček a to jsou zatím všechny faktické poznámky a potom do obecné rozpravy.
Křik zloděje, chyťte zloděje je tady silnější a silnější. Tedy v uvozovkách komunismu, žádný tady nikdy nebyl. To jenom připomínám na margo té diskuse. A připomínám také, že se bavíme o devadesátých letech, 1992 až 1998, nikoliv o létech předtím. Té diskuse jsme si tady užili a věřím, že ještě užijeme dost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v projednávání bodů naší schůze. Nikoho takového nevidím. Paní poslankyně Richterová se omlouvá v době od 11 do 13 hodin z důvodu jednání a pan poslanec Martin Baxa se omlouvá z dnešního jednání od 11 hodin do konce jednacího dne.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Vloni přijatá novela valorizovala příspěvek na mobilitu ze 400 korun na 550 korun na měsíc zejména v souvislosti s prudkým nárůstem cen pohonných hmot v posledních deseti letech. Zkrátila také dobu na opětovné pořízení motorového vozidla z deseti na sedm let, odstranila posuzování celkových majetkových a sociálních poměrů žadatele. Už při projednávání loňské novely jsme avizovali, že je zde ještě jeden závažný problém, a tím je fakt, že v působnosti zákona chybí některé skupiny osob postižené chorobami, které závažným způsobem omezují mobilitu dané osoby, ale přitom se nejedná o poruchu nosného nebo pohybového aparátu. Jen pro upřesnění, v současné době se zákon dotýká pouze osob s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, kombinovanými vadami sluchu a zraku, osob s těžkým postižením nosného a pohybového aparátu a osob s hlubokou nebo těžkou mentální retardací. Zákon o dávkách osobám se zdravotním postižením přiznává dva druhy příspěvku. Tím prvním je už zmíněný příspěvek na mobilitu, který lze považovat za klasickou finanční dávku. Druhý typ příspěvku je tzv. příspěvek na zvláštní, nebo spíše řekněme kompenzační pomůcku. Zde už nejde o klasickou finanční dávku, ale o příspěvek státu na konkrétní kompenzační pomůcku, která má za cíl zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení dané osoby a slouží k podpoře jejího sociální začleňování. To je rozdíl od zdravotních pomůcek hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které má za cíl zlepšit zdravotní stav dané osoby, či pomoci kompenzovat zdravotní hendikep, případně bránit dalšímu zhoršení zdravotního stavu. To, o čem budeme dnes hovořit v souvislosti s předloženou novelou, je právě ten druhý typ příspěvku, tedy příspěvek na kompenzační pomůcky, kde stát za splnění podmínek daných zákonem poskytuje zdravotně hendikepovanému příspěvek na konkrétní pomůcku, která mu při jeho zdravotním stavu zlepší jeho kvalitu života. Problém, který chceme řešit je fakt, že doposud nejsou zařazeny do působnosti tohoto zákona zdravotně hendikepovaní, kteří sice nemají těžce postižený nosný či pohybový aparát, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich interním stavem. Všechna tato onemocnění v těžším stadiu nebo v těch nejtěžších stadiích výrazným způsobem limitují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůře, než je tomu u těžkého postižení pohybového či nosného aparátu. Každý z nás jistě známe ze svého okolí osoby, které vzhledem k těžkému stupni postižení jejich srdce či plicního aparátu nezvládají více než jen pár kroků, protože více prostě neudýchají. Právě proto považujeme se spolupředkladateli zařazení těchto tří skupin pacientů do působnosti zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením za velmi důležité. Kritéria pro stanovení stupně postižení k zařazení do působnosti zákona byla konzultována s příslušnými odbornými lékařskými společnostmi. Jistě je možné diskutovat o omezeném množství dalších pomůcek, které by připadaly v úvahu dle doporučení odborných společností, ale to nechávám na diskusi ve výborech.
Chtěla bych zdůraznit, že kompenzační pomůcky se týkají samozřejmě také dětí. Což je důležitá seberealizace. Ale budeme velmi rádi, když tento návrh zákona bude schválen, když bude dobře projednán, aby skutečně lidem pomohl.
Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí paní poslankyně Aulická Jírovcová.
Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jsem i ráda, že vláda dala neutrální stanovisko. Takže děkuji moc.
Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Tento návrh je jedním z dílů tohoto řešení, byť samozřejmě nový komplexní zákon, který by se měl opravdu velmi rychle, jak paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího říkala, je něco, co by opravdu mělo být prioritou této vlády. A já jsem připraven tomu maximálně pomoci v rámci zdravotního výboru.
Děkuji.
Já jenom budu teď krátce reagovat na všechny předřečníky a děkuji za podporu tohoto návrhu zákona. A jenom možná k tomu, co tady řekla paní poslankyně Aulická prostřednictvím pana předsedajícího. Moc děkuji i za tu připomínku k tomu, že my skutečně směrem ke zdravotně postiženým máme celou řadu rezerv. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou už odkázáni na trvalou péči osoby blízké, a je velmi dobře, pokud to může být osoba blízká, ale velmi nám chybí možnosti domácí rehabilitační péče. My máme už dneska velký problém i pro lidi, kteří běžně chodí na rehabilitační péči, dokážou si na ni dojít. Ale pokud se týká té domácí rehabilitační péče, kterou ti ležící pacienti velmi potřebují, tak té se nám žalostně nedostává. Takže to je také jedno z témat, které bych velmi prosil, abychom na té úrovni zdravotně-sociálního pomezí řešili. Protože to je skutečně problém, který nám narůstá, a pokud ho nebudeme řešit, tak bude dále narůstat.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy?
Děkuji, pane předsedající. Ona ta domácí rehabilitační péče, to je věc, která také visí na našich zdravotních pojišťovnách. Já jim to přeji. Ale dovedu si představit, jak drahé tyto pomůcky budou.
Nejprve je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Válek.
Prosím, máte slovo.
Nikdo z vás, pane kolego, vás nenařkl z toho, že byste někoho zabil nebo měl přímo na rukou krev. Druhá poznámka. Ano, komunisté tu samozřejmě majetek zanechali.
Myslel jsem si, že se bude diskutovat o tom, jaký je návrh usnesení. Já chci, aby se to vyšetřilo. Proti tomu vůbec nic nemám. Naopak. Já jsem přesvědčen, že tohle je ten důvod. Tak se o tom pojďte bavit. A prosím vás, neříkejte tady nesmysly. Protože řada z vás se na tom podílela. Já jsem se prosím nemohl podílet na ničem od roku 1948 do roku, dejme tomu, 1960, když jsem začal chodit do první třídy. Pak už mě viňte, z čeho chcete, například, že jsem vstoupil do Pionýra. Klidně mě z toho obviňujte.